Prosím, s přednostním právem, pane předsedo, máte slovo.
My jsme připraveni. Takže za nás říkám, že jsme připraveni na to jednání bez toho, že bychom si kladli nějaké předběžné podmínky, bez toho, že bychom říkali, že to musí být tak nebo onak. Nikoho v té debatě dneska určitě neponižujeme, snažíme se debatovat věcně. A podle mě jsou to vaše čísla. To jsou čísla z vašeho... Podívejte se na prosincové plnění státního rozpočtu, máte to na webu Ministerstva financí. Kdo ví, jak to funguje, tak ví, že se to skládá z několika částí. Tím, že nabízejí více pracovních pozic a že těm zaměstnancům dávají lepší mzdy, a je to dobře. Ale není to žádná zásluha vlády, ani této ani minulé ani budoucí. Ta čísla jsou jasná. Všechno pod 52 jde na vrub vlády, že špatně vybírá daně. Takhle se bavme, to není žádné ponižování, to je normální debata nad čísly a nad fakty. Na tom se shoduje ekonomická obec, to není číslo, které si vymyslela opozice. Předzásobení u spotřební daně u tabáku, to je také vliv, o kterém se bavme.
Nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek, po něm pan ministr Babiš.
Děkuji, pane předsedající. Vaším prostřednictvím chci panu ministrovi říct, že respektuji určitou míru demagogie v politické diskusi, to se tam prostě někdy vloudí. To, kolik se vybírá a mělo vybrat, to tady rozvedl pan kolega Stanjura a já tím nebudu zdržovat. Argumentujete absolutními čísly, relativně by to mělo být daleko víc a já se k tomu nebudu vracet. Protože když jste otevřeli šuplíky, tak jste zjistili, že tam bylo mnoho let zadržované DPH, takový jste zdědili bordel. To byl prosím pěkně ministr financí kdo? To byl ministr financí Babiš, který tenhle bordel způsobil, pokud to chcete nazývat bordelem! A vy máte tu nestoudnost, že řeknete, že jste to zdědil!
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 29. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám. Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci. Nebudu pokračovat v jednání, dokud se hladina hluku zásadním způsobem nesníží. Ještě bych vás chtěl informovat, že dnešní ranní grémium Poslanecké sněmovny se shodlo na následujících návrzích: Bod 173, což je sněmovní dokument 2529, státní vyznamenání, zařadit pevně na dnes, na úterý, jako první bod. Toto je návrh postupu, na kterém se shodlo grémium. Všechno, co jsem zde četl, jedním hlasováním. Není tomu tak. Mám zde přihlášku pana poslance Okamury, pana poslance Fiedlera, paní poslankyně Havlové a pana poslance Černocha. Pan poslance Černoch uplatňuje přednostní právo? V tom případě pan poslanec Černoch jako první, po něm pan poslanec Okamura.
Chtěl bych navrhnout zařazení mimořádného bodu na pořad této sněmovny, a to je informace předsedy vlády k přijímání nelegálních imigrantů. Návrhem je zařadit to dnes jako první bod jednání. Když jsme na začátku této schůze přibližně před 20 dny žádali o zařazení informace premiéra k imigrantské krizi, byl vládní koalicí smeten ze stolu s tím, že nelegální imigrace u nás v podstatě není problém a vláda povinné kvóty odmítá. O této taktice svědčí několik faktů. To tedy znamená, že v té samé době, kdy nás ve Sněmovně premiér ujišťoval, že povinné kvóty odmítáme, vládní úředníci již naopak připravovali kapacity pro přijetí několika tisíc nelegálních běženců, tedy zcela v souladu s tím, co si vynucuje bruselská byrokracie.
Dneska vláda ruší druhý pilíř, ale sazby DPH nechává na stejné úrovni. Přitom velmi často vládní politici v čele s ministrem financí nás kritizují, že jsme to DPH zvedli, a já musím přiznat, že částečně oprávněně. Tak si řekněme čísla. Když nechám tu desetinu, tak státní rozpočet na tom vydělal 49 mld. Opakovaně jsme navrhli snížení sazeb DPH. A hle - kritici tohoto zvýšení nejsou pro snížení DPH. A podporuje to ekonomickými důvody. To jasně ukazuje, že zrušené druhého pilíře nemá ekonomické opodstatnění, ale ideologické. Ale ta čísla je usvědčují z toho, že to nemá ekonomický podklad. Sedí tady můj ctěný kolega pan poslanec Zavadil, který tehdy vykřikoval, omlouvám se, na demonstracích: 20 miliard ročně bude výpadek! Musíme zabránit vzniku druhého pilíře. A vláda chce další každý rok. Zase mít plus těch 30, 40 ročně. Protože se jí ty peníze hodí. Pan ministr financí má pravdu, že díky tomu, že je vyšší zaměstnanost nebo nižší nezaměstnanost a jsou vyšší příjmy, tak letos se platí více na důchodovém pojištění. Škoda, že u ostatních daní ten nárůst není úplně stejný. Například u daní ze závislé činnosti. Rád bych slyšel, proč to procento není stejné nebo velmi podobné. Ať si říká pan premiér, co chce, je to ideologický postoj, a ne ekonomický nebo odborný pohled k důchodové reformě. Podle mě není primárním důvodem to, že si k tomu přidávali vlastní peníze. Protože ten systém je tak málo zásluhový. A tito lidé logicky si zvolili jeden z nástrojů. Ale zase ti středněpříjmoví nejsou ti, kteří budou nakupovat akcie a budou spekulovat a hrát na akciových trzích. To pak máme úplně jinou představu o tom, kdo je střední třída a jaké příjmy má střední třída v České republice. Tak opravdu tomu nerozumím, proč jste si vybrali těch 85 tisíc lidí, proč vlastně tvrdíte, že oni škodí průběžnému systému, a proč jim tu možnost neponecháte. Ekonomické zdůvodnění nemůžete najít v těch číslech. A jsou to vaše čísla z vašich materiálů. Plnění daní jsem čerpal z pravidelných měsíčních hlášení, která jsou na webu Ministerstva financí. Já bych očekával minimálně, že dostaneme nějakou informaci, kdo vlastně je účastníkem druhého pilíře. Tohle vláda prostě odflákla. Pokud si vzpomínám na předvolební debaty, tak například hnutí ANO neříkalo před volbami, že chce zrušit druhý pilíř. Ale vy jste ji podepsali. Tak já tomu úplně nerozumím. Možná za rok pro 100 tisíc. Jestli tady někdo argumentuje tím, že například v Německu to trvalo desítky let, no ale taky někdy začínali! Taky někdy měli první rok, druhý rok, třetí rok. Neumíte to ekonomicky zdůvodnit. Není tam, říkám, ani struktura těch, kteří to vlastně platí. My ani nevíme, jestli to jsou vysokopříjmoví, nebo středněpříjmoví. Každý měsíc. A posílá hlášení. A znovu ministři přicházejí a chtějí mít nová data a nové informace. A je jedno, jestli to jsou registrační pokladny, cestovní kanceláře, pojišťovny, zajišťovny a teď bych mohl jmenovat. Opravdu 16 promile ročně je tak velký problém, abyste nám tu možnost vzali? Představa, že to ti lidé převedou do třetího pilíře, podle mě neodpovídá realitě.
Těmi jsou zejména provozování nelegálních sázkových her prostřednictvím sítě internet, kde příjmy z něj nebudou nadále zdaňovány, a nesoulad platné právní úpravy s právem Evropské unie, tak jak zde již bylo od pana předkladatele zmiňováno. V návrhu zákona je nutno v důsledku této nekomplexnosti spatřovat ne zcela opodstatněné znevýhodnění legálních provozovatelů loterií a jiných podobných her. Tento názor vlády vyplývá zejména ze skutečnosti, že tyto dopady jsou toliko odhadovány, a nevycházejí tudíž z analýzy aktuálního trhu s výherními hracími přístroji a jinými technickými herními zařízeními, na které navrhované zvýšení odvodové povinnosti dopadá nejcitlivěji. Odůvodnění návrhu zákona neobsahuje dostatečnou analýzu dopadu této změny, včetně vyhodnocení stávajícího rozdělení těchto příjmů a důvodů pro jeho změnu.
Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu a mám zatím pět přihlášených. První je paní poslankyně Věra Kovářová, připraví se pan poslanec Jan Farský. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, ráda bych poblahopřála panu kolegovi Volnému prostřednictvím pana předsedajícího, že jeho návrh zákona, který podal na samém sklonku letošního března, bude již po pár měsících projednán na plénu v Poslanecké sněmovně v prvním čtení. Nerozumím tomu, že na první čtení čeká řada návrhů, které byly předloženy i o rok dříve než návrh kolegy Volného. Vysvětlení je samozřejmě jednoduché. Vousem obrostlé návrhy zákonů se projednání jen tak nedočkají prostě proto, že jsou to návrhy opoziční. Ve spojení s tím, co proti opozici chystají vládní strany, tedy zrušení práva na přestávku na poradu klubu, jde opravdu o neuvěřitelný koktejl. Myslím, že by se koaliční politici nad přístupem vůči opozici měli zamyslet, aby tento koktejl jednou nemuseli pít sami.
Toto funkční období už je to třetí a bylo to velké téma předvolební, protože to bylo jedno z témat, které bylo velice chytlavé a voliči na to evidentně slyšeli. Co je výsledkem? Zvýšení výběru daní. To je další ukázka toho, jak vypadá v realitě bezradnost a neschopnost Ministerstva financí. Zákon, ten velký, o kterém se mluvilo ještě na konci loňského roku jako o zákonu, který skutečně bude revolucí a který přinese ochranu hráčů, který sníží vsazené částky, který také bude vynucovat přestávky mezi jednotlivými hrami, a tím dojde k tomu, že hráč bude mít šanci si svůj další postup promyslet, je u ledu. Já určitě v tuto chvíli nechci tento návrh zákona podpořit, tuto novelu zákona o loteriích. Pokud je to jen další mlha, která má zastřít to, že Ministerstvo financí dosud nebylo schopno tento návrh předložit, a ten, který předkládá a o kterém jsme si mohli přečíst v minulých měsících, vůbec neplní to, co je v programovém prohlášení vlády a co bylo v předvolebních programech, pak tento zákon touto mlhou být nemá a nemá zastírat tuto neschopnost. Proto navrhuji zamítnutí tohoto zákona v prvním čtení.
Děkuji panu poslanci Janu Farskému. Nyní pan poslanec Ivan Adamec, připraví se pan poslanec Pavel Ploc. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dokonce bych řekl, že to je hazardování s hazardem. Není to pravda.
Také chci poukázat na fakt, že někdy se v diskusi příklady z Evropy hodí a někdy se zase nehodí. Prostě tohle je politická diskuse a já bych byl rád, kdybychom si tady nehráli na nějaký výslech, abychom si tady nehráli na otázky, které už tady byly několikrát položeny a několikrát zodpovězeny, ale každý řekne jasně, jakou má představu o tom, jak by měl být u nás maloobchod regulován. Odkazuji na rozpravu, která probíhala minule, která probíhala předminule. Zmiňoval jsem naprosto konkrétní příklady zneužití významné tržní síly ze strany řetězců, nikoliv ze strany dodavatelů. Já se domnívám, že regulace má smysl pouze tehdy, pokud reguluje skutečný problém. Nemá smysl, abychom zde přijímali zákony, které budou regulovat problémy teoretické. Také zde opakovaně zaznívala otázka, jaký dramatický dopad tato regulace bude mít, že to vytlačí české potraviny z našeho trhu. A opět jsem odpovídal na konkrétní dotazy poslanců a poslankyň, uváděl jsem tady konkrétní rozhodnutí a jednání ÚOHS v těch konkrétních případech. Čili nemůže dojít k žádným radikálním pohybům v oblasti našeho maloobchodního trhu prostě proto, že tato regulace už tady funguje od roku 2010, byla schválena v roce 2009 a nepřinesla nic z toho negativního, co zde bylo spekulativně zmiňováno v rámci diskuse. Já si prostě myslím, že je prokazatelné, že přijetí této úpravy v roce 2009 zlepšilo chování řetězců vůči dodavatelům. Už jenom fakt, že tento zákon tady existuje, tak preventivně působí na chování obchodních řetězců. A to si myslím, že je také nepopiratelný fakt, protože v těch jednotlivých kauzách obchodní řetězce prokazatelně změnily své chování. A opět odkazuji na svá minulá vystoupení, kdy jsem zde zmiňoval konkrétní příklady, kdy už jenom zahájení šetření ze strany ÚOHS vedlo ke změně chování ze strany obchodních řetězců. Čili je to tady klasický politický spor, takových politických sporů tady máme celou řadu. Jsou tady poslanci a poslankyně, kteří řetězce regulovat žádným způsobem nechtějí, chtějí volný trh. Není to žádná revoluce. Revoluce už se odehrála v roce 2010, to tady byla jiná vláda, a nic z toho negativního, co zde bylo avizováno, se nestalo a já jsem přesvědčen, že ani nestane. Prostě proto, že teď legislativně zlepšujeme stávající formu regulace, která se podle mého názoru jednoznačně osvědčila. Dovoluji si odkázat na své minulé vystoupení k tomuto bodu a dovoluji si odkázat na své předminulé vystoupení k tomuto bodu v rámci jednání schůze Poslanecké sněmovny a samozřejmě jsem připraven se účastnit diskuse ve výborech, pokud tedy tento zákon do výborů projde a získá podporu Poslanecké sněmovny v prvém čtení. Vymahatelnější za jasnějších podmínek, a to pro všechny - jak pro dodavatele, tak pro řetězce, tak pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
Děkuji panu předsedovi vlády a mám tady dvě faktické poznámky. První je paní poslankyně Kovářová, potom pan poslanec Bendl. A potom s řádnou přihláškou pan poslanec Laudát.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, pan premiér zde hovořil o tom, co poslanci chtějí, nebo nechtějí. A já bych chtěla jenom jedno, zda by mi mohl odpovědět jednoduše na moji otázku.
Já jenom zopakuji, to, že ten zákon už máme, ukazuje, že ten zákon v podstatě nic nevyřeší. Řetězce to nakonec udělají jinak.
Nyní tedy řádná přihláška pana poslance Laudáta.
Dámy a pánové, ani já jsem nechtěl vystupovat, protože existuje jakási dohoda, že tedy pustíme do výborů tento návrh zákona, nicméně pan premiér mě zvedl ze židle.
To je jedna věc. Také byly sníženy odvody v minulých letech do penzijního systému. To znamená, tam ta jistota příliš není.
Děkuji. Prosím, pane ministře, vaše dvě minuty.
Děkuji, paní předsedající. Všichni se smáli, můžou se znovu smát. A potom jsem se začal zajímat. A co se stalo? Potom ještě mi řekl jeden koaliční partner, že to není můj byznys. Proč? Protože se navyšují odvody sociálního pojištění. Smějte se. Deset. Můžete se znovu smát. Takže tam jsou ty peníze. Vy tady 20 let mluvíte o důchodové reformě. Taková, maková. A děláme všechno pro to, aby byly, a jde to dobrým směrem.
Cituji: "Byl jsem vyzván, abych dal nějaký návrh. Já jsem tady oznámil, že navrhnu důchodovou reformu. Nejdřív ji navrhnu koaličním partnerům. Není pravda, a zásadně to odmítám, že chci snižovat důchody." Teď kousek vynechám, to není podstatné. "Ten návrh jste neviděli. Já ho předložím do konce června a o tom se bavme. Potom tedy. Dám návrh reformy, kterou jste 20 let nevyřešili." Nicméně stále tady nedostáváme tu zásadní odpověď.
Prosím, vaše dvě minuty.
Nejde jenom o ten deficit, který každoročně stoupá, nebo možná bude trošku klesat, ale rozhodně nikdy od roku 2010 neklesl pod 30 miliard korun. Stále více lidí odchází do předčasného důchodu. Zatímco v roce 2000 to bylo 147 tisíc, tak v loňském roce to už bylo 477 tisíc. A samozřejmě roste také podíl obyvatel starších 65 let. My s tím osudem můžeme něco dělat. Měli jsme to dělat. Pokusili jsme se o to druhým důchodovým pilířem, který vláda ruší , aniž má řešení těch čísel a těch demografických tendencí, o kterých jsem tady mluvil.
Děkuji. Nyní prosím s faktickou pana poslance Laudáta. Prosím, vaše dvě minuty.
Pane ministře financí, vy si nemůžete umýt ruce, protože penze jsou o penězích, především o penězích. A najednou se dostaneme do toho, že už nebude z čeho brát, nebo budeme ještě více daňově zatěžovat, staneme se daňově nekonkurenceschopnými. Naopak byste ministryni práce a zejména ekonomickému titanikovi Sobotkovi měl říci: Prostě tudy cesta nevede a já jsem zodpovědný ne za průběžnou kasu, ale za dlouhodobě udržitelnou státní kasu. A to neděláte.
Netrvá.
Překvapil mě kolega Volný, když tady mluvil o smysluplné herně. Kontrola si tam dojde, přepočítá si automaty, zjistí, co tam je. Protože my to bereme za špatný konec. My regulujeme herny. Ale já si myslím, že tomu tak není.
Požádám kolegu Ploce ještě o posečkání, mám tady dvě faktické poznámky.
Já jenom krátce zareaguji na svého předřečníka pana poslance Adamce.
Děkuji za dodržení času.
Kde končí všichni ti nelegální hráči nebo vůbec nelegální herny? Mnohonásobně více než dostáváme z loterií. Nebudu zneužívat situace, protože mi pan předsedající zapnul pozdě měření, a končím.
Vnímám, že to je výsostné právo obcí, ale netvrdím, že je to šťastné právo, pokud se rozhodnou pro stoprocentní prohibici.